Tolik stručné představení návrhu tohoto zákona v prvním čtení.
Já děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já navážu na pana ministra a ještě si dovolím zdůraznit některé věci. Dále bylo nutné zohlednit rekodifikaci soukromého práva v České republice a především učinit další nezbytné úpravy, které reagují na vývoj právní úpravy v oblasti zaměstnanosti. Cílem této aktualizace tedy je, aby odpovídal návrh zákona terminologickému a koncepčnímu vývoji ostatních právních odvětví, tak jak jsem zmínila, a aby se dosáhlo optimální ochrany zaměstnanců u platebně neschopného zaměstnavatele. A od tohoto okamžiku se také určuje její počátek.
Děkuji. Tak tady už vidím, že kolegové kolegiálně přispěchali na pomoc.
Otevírám obecnou rozpravu.
To, co tady řekl pan ministr před chvílí, to totiž platí. Záměrem návrhu zákona není zavést kolegiální řízení, ale jen upravit monokratický model. Takže doporučuji tam ponechat jenom tu povinnost informování. To je můj druhý novelizační bod. A další zákony vylučují podání rozkladu. Na to upozornil Nejvyšší soud v připomínkovém řízení, který říká, že by se mělo konkretizovat, jestli jde tedy o matriční věk, to znamená, kdo je tam nejstarší, anebo služební věk. A je to takový konzervativní přístup. Používají termíny, které náš právní řád zná, a také využívají řízení podle správního řádu, která lze využít, a nezavádějí nějaké specialitky.
Jsem rád, že jste zdůraznil to, jakým způsobem narostl objem finančních prostředků na filmové pobídky.
Nacházíme se ve všeobecné rozpravě. Do všeobecné rozpravy se nikdo nehlásí, končím všeobecnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova. Nyní bychom přistoupili k rozpravě podrobné a o slovo se hlásí pan zpravodaj. Prosím. Ano, děkuji, pane zpravodaji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Ptám se na závěrečná slova? Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také nemá zájem o závěrečné slovo. Ještě jednou zagonguji, a budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení. A ještě než zahájím hlasování, přečtu omluvy. Kdo je proti? Hlasování číslo 169, přihlášeno 157 poslanců a poslankyň, pro 150, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat. A já končím projednávání tohoto bodu. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Rozhodně nebudu zdržovat. Ministerstvo vnitra podporuje zřizování datových schránek ve vztahu k nepodnikajícím fyzickým osobám, preferuje přístup, kdy se tato kategorie osob sama dobrovolně rozhodne, zda požádá, či nepožádá o zřízení datové schránky. Zřízení datové schránky nepodnikající fyzické osobě proto nebude navázáno na jinou aktivitu této osoby. Velmi stručná rekapitulace, děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Děkuji, pane zpravodaji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Velice se omlouvám, paní poslankyně, že vás přerušuji. Opakovaně je tady obrovský hluk, tak prosím, zkuste své důležité rozhovory přesunout do předsálí. Kdo je proti? Vyčerpali jsme tedy hlasování o všech návrzích. Prosím, paní předsedkyně Schillerová s přednostním právem.
Opět jsme svědky, že to není její priorita. Nebavíme se o žádných velkých částkách. Rodiče jsou znejisťováni neustále veřejnými deklaracemi různých ministrů, zejména ministra financí, který navrhuje snížit nebo zkrátit rodičovský příspěvek, když ministr práce slibuje už několik měsíců, že ho navýší. Když o tom chceme mluvit, tak to prostě není priorita, stejně tak jako situace v sociálních dávkách. Tyto problémy by měly být prioritou vlády v této těžké krizové době, evidentně nejsou a dnešním hlasováním jste to opět opakovaně potvrdili, stejně tak jako včerejším hlasováním.
Včera SPD předložilo osm návrhů na pomoc potřebným a slušným lidem v České republice. Všechny jste nám zamítli. Předložili jsme návrh na zvýšení příspěvku na bydlení...
Omlouvám se, pane předsedo, že vás přerušuji.
Předložili jsme tady návrh na zvýšení přídavků na děti. Až po dlouhodobém tlaku SPD jste tady prosadili nějaké dvě stovky navíc, což samozřejmě v této drahotě občanům nepomůže. Bohužel, vládní pětikoalice Petra Fialy ve složení ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Pirátů nepodporuje zdravotně postižené občany, nepodporujete seniory. Musím říct, že korunu tomu tady nasadil předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný, který to opět odkládá. Ještě si pohrál tady, zažongloval se slovy, že má vlastně vláda hodně času, že se to projedná někdy na výboru. Takže samozřejmě to je přímo namístě, protože vy odmítáte zařadit tyto body, i co se týče pomoci lidem s drahými energiemi. Pan premiér Fiala pořád v televizi říká, jak to vláda dělá dobře, což je úplně neuvěřitelné.
Tento materiál uvede ministr kultury Martin Baxa. Prosím, ujměte se slova, pane ministře.
Rád bych vlastně jenom připomněl při této příležitosti pozitivní zprávu, že naše vláda předložila návrh rozpočtu, který Poslanecká sněmovna tedy schválila a který předpokládá významné navýšení finančních prostředků na filmové pobídky. Jedná se pro rok 2023 a pro ty další roky o částku 600 milionů korun, analogicky tomu, kdy výše filmových pobídek bude činit tedy 1,4 miliardy plus pravidelné finanční prostředky na podporu kinematografie.
Máme tady nějaký schválený program, samozřejmě budeme hlasovat i o návrzích na ty změny, nicméně i z politického grémia za účasti předsedů i opozičních klubů byl dohodnut nějaký program pro dnešní den. Pan předseda Kaňkovský tady je přítomen, věřím, že se s ním dokážu dohodnout na tom, aby na některé z příštích jednání výboru tato témata byla zařazena za účasti pana ministra.
Děkuji, pane předsedo. Nyní k návrhu programu pan poslanec Králíček.
No, pane poslanče Výborný, prostřednictvím paní předsedající, my snad ani nepředpokládáme, že byste podporovali návrhy opozice, tak naivní opravdu nejsme. Teď se dostanu k tomu, já bych navázal na své předřečníky. My jsme ho schválili společně s vašimi hlasy v minulém volebním období. Takže si myslím, že bychom měli dát prostor potřebnějším diskusím, což si myslím, že ty dva diskutované opoziční návrhy jsou, a já naivně, opravdu naivně věřím, že je podpoříte tak, aby měly prostor a nemuseli jsme spěchat, tak dávám návrh na vyřazení. Děkuji za podporu a přeji pěkný den.
Nyní bychom tedy přistoupili k hlasování o návrzích v pořadí tak, jak byly předneseny. Počkáme, až se ustálí počet přihlášených. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Nebudeme tedy hlasovat o pevném zařazení. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?
Děkuji.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?
Přeji dobré ráno, případně dobré dopoledne, jak pro koho. Budu velmi stručný.
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Ondřej Babka.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes je to možná vůbec naposledy, kdy diskutujeme nad návrhem rozpočtu Státního fondu kinematografie, jelikož v prvním čtvrtletí roku 2023, tedy v příštím roce, dle legislativního plánu Ministerstva kultury bude předložena novela zákona, která přinese transformaci právě tohoto Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize. To bude samozřejmě znamenat i výrazné změny v rozpočtu jak na příjmové, tak i na výdajové stránce. Fond dnes svou činnost vykonává zejména v oblastech podpory české kinematografie. Propagace České republiky, a tady nemluvím jenom o Praze jako o turisticky zajímavé destinaci, je nejenom u mé generace skutečně významná. Chci, aby tedy jasně zaznělo, že jsem si této pozitivní externality vědom. Cílem zavedení filmových pobídek bylo navrátit českému filmovému průmyslu a kinematografii konkurenceschopnost nejen v evropském, ale i v mezinárodním měřítku. Stojíme samozřejmě o to, aby do České republiky někdo přišel utrácet peníze, to je ta základní premisa pobídek obecně, filmových pobídek. Zde konkrétně Podle analýzy fondu kinematografie, která je ale již několik let stará, se ukazuje, že každá koruna, kterou Česká republika do pobídek, tedy filmových pobídek, vložila, se vrátila a přinesla ještě něco navíc. Nelze se na filmové pobídky dívat jen optikou, že tu máme vysokou poptávku zahraničních filmových štábů po našich destinacích, a že proto budeme automaticky dorovnávat nabídku objemu filmových pobídek. Získání filmové pobídky zcela jistě nemá být automatické a je potřeba si mezi jednotlivými filmovými projekty vybírat ty, které přináší vysokou přidanou hodnotu pro Českou republiku, ať už z pohledu propagace, nebo prestiže. Zároveň bych také chtěl otevřít diskusi o vlastních příjmech fondu. Celkové příjmy této položky jsou plánovány ve výši 27 milionů korun. A druhým, obdobně řekl bych až perverzním poplatkem je poplatek z kinematografického představení provozovatelů kin za zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti. A já tady opravdu čistě mluvím o ekonomické efektivnosti výběru tohoto poplatku. Zastávám totiž dlouhodobý názor, že český systém je obecně obdobnými zásahy zcela zanesen. A teď prosím, můžeme se bavit o jeho zrušení, tedy kdy vyhodnotíme, že ty celkové náklady jsou daleko vyšší než jeho přínos, anebo jde o jeho navýšení. Rozpočet fondu je poměrně značný. Kvitujeme navýšení filmových pobídek o 600 milionů korun na 1,4 miliardy, nicméně jak jsem již zmínil ve svém projevu, je důležité vyhodnotit, jakým způsobem jsou tyto prostředky vynaloženy.
My neříkáme, pojďme to navýšit třeba na celou dobu, ale pojďme jenom překlenout nějaké kritické období, právě proto, aby ty rodiny s dětmi nebyly takto bity na tom, že tady máme tak vysokou inflaci, protože jednoduše oni prostě k tomu přijdou strašně biti. Já jsem to už uváděl a tuším, že to bylo i včera v televizi, kdy...
Kolegové, kolegyně, domnívala jsem se, že stačí jedno napomenutí a prosba o ztišení.
Ano, děkuji moc.
A nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo.
Samozřejmě to, co se dělo včera, nemůže zůstat jenom tak bez odezvy a my na to budeme ještě během dnešního dne samozřejmě reagovat.
Prosím - ano, poběží vám pět minut, pane poslanče.
Já se snažím a budu co nejkratší. Proto navrhuji, paní předsedající, další bod, a to zařadit opět před ty pevně zařazené body, a ten nazvu jednoduše, a to je úhradová vyhláška a příspěvek na péči. Děkuji moc.
Co se tady včera večer stalo? Říkal jsem to už včera večer. Vládní pětikoalice povolila v uvozovkách milostivě takzvané opoziční okénko, takže SPD ho jako jediná strana využila. Navrhli jsme dnes, v těžké době - nám už tady ten zákon teda leží skoro rok - navrhli jsme zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany. Premiér Petr Fiala za mnou teď sedí, tak nezajistil levné energie, miliony občanů mají obrovské finanční problémy, je to všude i ve statistikách už, v průzkumech. A k čemu tady včera došlo? Přímo jste plivli do očí všem zdravotně postiženým občanům, kteří potřebují příspěvek na péči, a všem rodinám s dětmi, které potřebují rodičovský příspěvek. A ještě se tady do očí vysmál všem těmto skupinám obyvatel předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, který ještě tady arogantně navrhl, aby se ty naše návrhy odložily do června 2023, což znamená další rok čekání pro občany, že prý ministr Jurečka něco asi navrhne. Nevíme co, protože nic nepředložil. To je šílený, co jste předvedli, to je šílený. Jaká opozice? My jsme tady byli za SPD a byly to naše návrhy zákonů. My nejsme odpovědní za jiné politické strany, jestli tady někdo je, nebo není. Já jsem například opakovaně vyzýval premiéra Petra Fialu i pro tuto neděli, ať jde se mnou do přímého přenosu na hodinu do partie na Primě, vyzývám ho už rok. Já se nebojím jít do přímého přenosu. Mimochodem, v této souvislosti jsem se ptal i pana předsedy Babiše, jestli má podobnou zkušenost, a říkal, že má podobnou zkušenost. Nechce si jít udělat názorovou výměnu, že jo, je to tak. To si myslím, že je moc. To si myslím, že je moc! SPD podalo už desítky podobných potřebných návrhů zákonů, které tady leží ve Sněmovně, vy to tady celou dobu blokujete. A vy jste si radši tady zabrali čas tím, že jste tento týden prohlasovali si neomezený počet náměstků, že jste si prohlasovali neomezený počet politických trafik na ministerstvech. To jsou priority vládní pětikoalice, ale my chceme pomoct lidem, lidé jsou v trablích. A pak samozřejmě byli absolutně frustrovaní, už opakovaně a dlouhodobě, přístupem vládní pětikoalice, že to zařadí, a pak neumožní projednat. To je přece šílený.
Ano, to mám zaznamenáno, děkuji. Nyní s přednostním právem ještě k programu schůze pan předseda Marek Výborný, poté pan poslanec Robert Králíček. Prosím, máte slovo.
Jednak vaším prostřednictvím k tomu, co tady říkal pan předseda Okamura. Skutečně je naivní se domnívat, že k tomu, abyste prosadili své návrhy, potřebujete hlasy koaličních poslanců.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Poté bychom se věnovali projednávání bodu 74, sněmovní tisk 165, novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky, první čtení.
Moc děkuji, paní předsedající.
Ano, ono by to tomu občanovi muselo automaticky zřídit, ale pokud by to ten občan nechtěl, tak by si to mohl zrušit. Museli jsme si tady brát přestávku. Doufám, že jsem to vysvětlila dostatečně srozumitelně. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Nyní s přednostním právem je přihlášen pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. A z toho důvodu vás žádám o přestávku na jednání poslaneckého klubu hnutí SPD v délce 2 hodin.
Ano.
Proto jsme vybrali tuto skupinu, která by byla potenciálně ohrožena dopady té povinnosti a v některém případě nevědomosti toho, že jim datová schránka vznikla. Ale rozhodně to není nějaká brzda digitalizačních procesů v České republice.
Děkuji pěkně, to bylo závěrečné slovo navrhovatele.
Vážený pane předsedající, pane premiére, vládo, kolegyně, kolegové, návrh procedury, který vznikl na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj na 15. schůzi ze dne 24. listopadu, je následující. Tuším, že nebyly, takže tento bod nebudeme hlasovat.
Děkuji, pane zpravodaji. Chci se zeptat, jestli má někdo něco k proceduře? Pokud ne, tak já bych ji nechal odhlasovat. Kdo je proti?
Stanovisko výboru je nesouhlasné.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Návrh byl zamítnut.
Stanovisko výboru je nesouhlasné.
Návrh byl zamítnut. A já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Hlásí se paní předsedkyně.
A jediná změna, která se tedy v tuto chvíli děje, je, že k tomu zřízení nedojde automaticky. Ano, akceptuji, že bude menší ten zásah, ale věřím, že postupně lidi budou přecházet na služby nejen datových schránek, ale na eGovernment.
Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.
Jednou ta povinnost je špatná, budeme dobrovolní, jednou ani dobrovolnost nechceme, tak je to jinak.
Navážu na svého kolegu Roberta Králíčka. Já jsem s panem Bartošem byla čtyři roky ve výboru pro veřejnou správu jako místopředsedkyně, takže vím, jakým způsobem k tomuto návrhu přistupoval, jakým způsobem ho podporoval. S Bárou Kořanovou jste digitalizaci neustále řešili a byla to jedna z věcí, která tady tím pozměňovacím návrhem podpořená byla, i za vaší podpory.
Nemluvíte pravdu, paní poslankyně. Koukal jsem se, díval na tu sjetinu. Někteří nebyli přihlášení v momentě hlasování. S Ondrou Profantem jsme toto téma řešili a o povinnosti zřízení datové schránky jako takové jsme přesvědčeni nebyli. A jenom reakce na pana Králíčka. Jsem přesvědčen, že není správné mít defaultně nebo v základu nastavené, že někdo vidí, jaké člověk používá léky. Vyplňoval se formulář, který se musel zdigitalizovat, poslat datovou schránkou a nebylo možné ani aktivně ověřit, zda k tomuto výmazu došlo, musel si člověk o to požádat.
Faktická poznámka bude následovat ze strany paní poslankyně Mračkové Vildumetzové. Děkuji, to byla zatím poslední faktická poznámka. Zeptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy z místa? Není tomu tak. Závěrečné slovo?
Už velmi krátce.